První otázka: V jakých zemích tento tarif je, to znamená, kde jsme se inspirovali? Druhá otázka: Jestli se bude vztahovat na firmy i domácnosti, anebo jenom na domácnosti? Třetí otázka: Jaká bude podpora? Zde zatím běhá několik verzí. Což je typický příklad třeba toho, kdo je v panelácích.
Nyní poprosím pana ministra Síkelu o odpověď.
Vážená paní předsedající, vážený pane poslanče Havlíčku, vážené paní poslankyně, páni poslanci. To je jedna z odpovědí na vaši otázku, pane Havlíčku, prostřednictvím paní předsedající. Zmiňovaný tarif je určen pro všechny domácnosti, které odebírají plyn či elektřinu. Půjde o fixní částku, kterou za domácnost z ročního vyúčtování energií zaplatí stát. Její výše se určí podle toho, na co domácnost elektřinu - tedy podle principu svítí, vaří, topí - nebo plyn - tedy vaří, ohřívá vodu a topí - používá. Technicky se výše slevy pro elektřinu bude odvíjet podle distribuční sazby v daném odběrném místě a pro plyn podle odebíraného množství. Vše bude administrativně velmi jednoduché. Nikdo nebude muset o nic žádat. Slevu od státu dostane spotřebitel automaticky ve vyúčtování svého dodavatele energie ještě před začátkem topné sezony. Kdo odebírá obě komodity, dostane slevu na elektřinu i plyn. Toto řešení umožní vládě pružně reagovat na vývoj situace. Výši slevy, kategorie zákazníků, kteří slevu obdrží, a další podrobnosti stanoví vláda svým nařízením. My se snažíme najít řešení formou podpory modernizace teplárenství. Proto v tuto chvíli hledáme jinou cestu, jak podpořit teplárenství v České republice tak, aby tato podpora, kterou by teplárenství dostalo od státu, mohla být přenesena do cen u konečných odběratelů tepla.
Děkuji, pane ministře. Je zájem o doplňující otázku? Ano, prosím. Pan ministr odpoví.
Já bych ty konkrétní obrysy včetně čísel a dopadů do státního rozpočtu chtěl představit na samostatné tiskové konferenci poté, co toto opatření a ta další opatření projedná vláda. Vy jste se tady zmínil o číslech.
Také děkuji, pane ministře. Nyní se budeme věnovat osmé interpelaci, kterou si vylosoval pan poslanec Miloslav Janulík. Připraví se pan poslanec Roman Kubíček.
Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený pane ministře, jsme rozhořčeni vaším osobním rozhodnutím - teď mluvím za skutečné přátele Izraele - kdy jste odmítl se připojit k odsouzení zprávy Rady OSN pro lidská práva, neobjektivním a zaujatým způsobem opět kritizující Izrael. Vaše osobní stanovisko není stanoviskem České republiky a poškodil jste, podle mého názoru, naše zájmy. Takto manifestovaný postoj byl okamžitě vnímán i našimi klíčovými spojenci v USA a dalších zemích NATO. Co znamená toto mlčení? Ani blížící se předsednictví ČR v Radě EU jako zdůvodnění neakceptuji. Děkuji za odpověď.
Děkuji, pane předsedající. Vážený pane poslanče, dovolte, abych vás ujistil, že Piráti neotáčejí kormidlem české zahraniční politiky tak, jak zní ten titulek v Lidových novinách. Také platí, že Izrael je bohužel osamocenou výjimkou v celém regionu Blízkého východu. Prioritou naší vlády je i aktivní podpora lidských práv ve světě. Jeden z těchto prostředků je právě i zapojení do práce Rady OSN pro lidská práva.
Takže za okamžik se slova ujme pan předseda vlády České republiky Petr Fiala.
No ale nemůžeme se tvářit, že jsme pro to, abychom zajistili energetickou bezpečnost České republiky, abychom zajistili rozumnou cenu energií, neudělali nic. Ale pomáháme i lidem, na které to aktuální zdražování cen dopadá. Naše vláda je v tom určitě nenechá.
Díky. Prosím.
Výpadek těchto finančních prostředků mají podle plánu dorovnat vyšší úhradu od klientů, a to v dnešní době, kdy většina populace chudne. Zajímá mě, kolik finančních prostředků by mohlo poskytovatelům péče dodatečně doputovat? A chci na tomto místě ještě upozornit, že vláda, které jsem byla členkou, finanční prostředky pro sociální služby pravidelně navyšovala. My jsme za období naší vlády peníze na sociální služby zdvojnásobili. Ale tady bych chtěla říct, že pokud šetříte na sociálních službách, tak šetříte opravdu na těch nejpotřebnějších, o kterých mluvíte, že jsou vaší prioritou, a skutečně ten kolaps je podle mě neodvratný. Takže já jsem se chtěla zeptat, jestli o tom víte vůbec jako premiér a zda s tím hodláte něco dělat?
Děkuji za dodržení času a nyní se ujme slova pan předseda vlády České republiky.
Vážená paní předsedkyně, já o tom jako premiér vím. Čili nějaký pohyb směrem nahoru tady skutečně nastal. Jaké to přesné číslo, po kterém voláte, bude, to budeme vědět během několika týdnů. Ale i když toto děláme, tak jak jsem ukázal na konkrétních číslech, nešetříme na těch, kteří pomoc potřebují, kteří si pomoci nemohou, a proto jsme už tehdy provedli to navýšení. Ano, uznávám, my jsme nemohli vědět při přípravě státního rozpočtu, že bude válka na Ukrajině, že to bude mít tyto důsledky.
Poprosím o ztišení zvonění, opakuje se to tady v sále. A nyní prosím vaše doplňující otázka.
Moje to nebylo. Tak doplňující, budu rychlá. Já jenom chci připomenout, že jestliže hovoříte o té částce, tak jste tvrdě podfinancovali sociální služby. To jsou přesně ty peníze, které jste tam vzali a které tam dneska chybí. A to, co jste tam dodali, samozřejmě nemůže absolutně stačit. A stejně vám nezbude, než v novele zákona o státním rozpočtu, věřte mně, to tam prostě doplnit.
A opět je zájem o reakci na tuto doplňující otázku nebo komentář? Ano.
Jedná se o novelu zákona o státní sociální podpoře, druhé čtení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby to byl třetí bod dnešního opozičního okénka? Asi to tak nevypadá. Pane předsedo, máte slovo.
První volba - na jmenování člena kontrolní rady Grantové agentury České republiky. V této volbě bylo vydáno i odevzdáno 98 hlasovacích lístků. Konstatuji tedy, že novým členem kontrolní rady Grantové agentury byl zvolen pan Ivo Provazník, a tato volba je ukončena. Jediná kandidátka paní Jaroslava Wenigerová získala 98 hlasů. Byla v této volbě zvolena a i tato volba tím končí.
Děkuji, pane předsedo, za informaci o výsledku jednotlivých voleb. Projednávání tohoto bodu jsme přerušili v obecné rozpravě dne 15. června 2022 na 25. schůzi. Zároveň poprosím zpravodaje pro prvé čtení, pana poslance Libora Turka. Nyní tedy budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě. Jedná se o Prosím, aby se slova ujal ministr dopravy Martin Kupka.
Dovoluji si vás požádat o podporu ratifikace této dohody, protože reálně vede ke zlepšení vzájemných vztahů a k dalšímu ekonomickému rozvoji České republiky.
Pan poslanec je omluven, tak já poprosím někoho, kdo ho nahradí z výboru, který danou věc projednával. Jsme ve druhém čtení, čili tady není potřeba hlasovat změnu zpravodaje.
Pěkný den, dámy a pánové. Zahraniční výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky svým 27. usnesením ze 7. schůze ze dne 31. března 2022 doporučil Poslanecké sněmovně dát souhlas s ratifikací dohody.
Děkuji pěkně. A ptám se na závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje? Zahájím hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení? Kdo je proti? Návrh by přijat, respektive souhlasili jsme s ratifikací této smlouvy. Přikročíme k bodu číslo A poprosím, aby se slova ujal ministr dopravy Martin Kupka.
Byť to zní vzdáleně, tak ale můžu znovu i tady podtrhnout, že Česká republika je v této oblasti velmi úspěšná a na orbitu se pohybuje celá řada technologií, které vznikly v České republice.
To není vůbec nic proti nízkoemisním vozidlům, proti ničemu, ale pokládáme si spoustu otázek, jak toho dosáhneme. Velmi podrobně to rozeberu na hospodářském výboru. Já bych tady měl spoustu podnětů, které fungují, ale právě že tohle není odborné fórum, tak bychom to tady asi nevyřešili, jenom bych tady trošku přinesl zmatek. Takže já vám děkuju, že jste mě vydrželi poslouchat, a asi vám popřeju dobrý oběd, protože už bude konec jednání.
Já vám děkuji, pane poslanče. Mám sice tady jednu faktickou poznámku, ještě byl přihlášen pan Michálek s přednostním právem, ale jak vidíte, je 13. hodina. Já si dovolím ještě přečíst omluvy. Tak to jsem si dovolila ještě přečíst na mikrofon omluvy. A teď už mám správně, aby se ujal slova pan ministr dopravy, pan Martin Kupka. Pane ministře, máte slovo.
Vážená paní předsedající, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, zpátky k dopravě. Dohoda vytváří společný přepravní trh s novými příležitostmi pro letecké dopravce, zároveň tak vlastně navazuje spravedlivé a konkurenční prostředí. Dohoda je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky, její sjednání nevyžaduje změny v českém právním řádu a nebude mít dopad na výdaje státního rozpočtu. Tedy - podle mého soudu - spíše bude mít, ale pozitivní v okamžiku, kdy se podaří rozvinout více spolupráce leteckých společností.
Děkuji, pane ministře. Pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.
Nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nemám nikoho písemně přihlášeného. Zeptám se, jestli se někdo hlásí z místa do rozpravy? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Zeptám se, jestli pan ministr má zájem? Nemá, pan zpravodaj také ne. Takže nyní přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. Já si ho dovolím ještě jednou přečíst: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé o společném leteckém prostoru." Všichni víme, o čem budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Já vám děkuji. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas a já končím projednávání tohoto bodu. Opět poprosím pana ministra dopravy, aby se ujal slova. Pane ministře, máte slovo.
Platí to velmi podobně právě i o dohodě mezi Ukrajinou a Evropskou unií. Vytváří se tak společný liberalizovaný přepravní trh založený právě na harmonizovaných právních předpisech. To obecně přispívá k jednodušším podmínkám k přepravě zboží, ale pochopitelně i k přepravě lidí a k dalšímu rozvoji vzájemné letecké výměny a podmínek pro letecké společnosti. Věřím, že náš případný souhlas dnes s uzavřením této dohody znamená zároveň jasný signál, že pro nás je Ukrajina vítaným partnerem, a budeme si hledět i té jasné zprávy a jasného souhlasu České republiky s tím, aby se Ukrajina ucházela o členství v Evropské unii. S tím, že směřujeme pozitivním krokem i touto cestou k řešení toho posttraumatického postválečného stavu, protože i tyto dohody umožní pak jednodušším způsobem zajistit dopravní kontakt mezi Ukrajinou a jednotlivými členskými státy Evropské unie. za pozornost a dovoluji si požádat o podporu tohoto návrhu.
Děkuji, pane ministře.
Vážená paní předsedající, dámy a pánové, zahraniční výbor na 7. schůzi dne 31. března 2022 doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení:
Nyní si dovolím otevřít rozpravu, do které nikdo není písemně přihlášen. Zeptám se v tuto chvíli, jestli se někdo hlásí z místa? Rozhlížím se po sále, nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.
Děkuji pěkně, pane zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které se zatím nikdo nehlásí, rozpravu tedy končím. Ptám se na zájem o závěrečná slova, který neeviduji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh usnesení?
Vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, přebírám řízení schůze. Pane ministře, máte slovo. Nyní bych poprosila zpravodaje zahraničního výboru, kde tedy opět dochází ke změně, a uvede nás tímto tiskem pan poslanec Michal Ratiborský.
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédska o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Švédským královstvím o podpoře a ochraně investic, podepsané 13. listopadu 1990 v Praze, která byla sjednána formou výměny nót;
Nyní, než otevřu rozpravu, bych si dovolila přečíst omluvy. Pokud je čtu podruhé, tak se omlouvám. Nikdo se nehlásí, tak já v tuto chvíli rozpravu končím. Zeptám se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Zeptám se zároveň pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení. V tuto chvíli zahajuji hlasování. Kdo je pro návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Já vám děkuji za hlasování. S návrhem usnesení byl vysloven souhlas. Nyní budeme projednávat bod číslo
To bude asi jedna z mých otázek. To ano, rozumím, existuje podpora, ale zapomněli jsme na municipality. Zatím. Starostové se mě na to ptají. A teď se ptám, zda každé město bude schopné postavit a produkovat řekněme tyto bezemisní zdroje výroby elektrické energie? Můj ctěný kolega pan poslanec Adamec to tady říkal. Přišla válka. Přišla energetická krize. Přišlo velké zdražení. Bude to velmi negativní a podle mě celý svět se snaží hledat určitou diverzifikaci. A my nejsme schopni předpokládat ty ceny. A při poptávce, to všichni ekonomové znají, že čím se zvyšuje poptávka, tak roste cena. To tak bude. Ano, spoléhalo se na masovou produkci. Automobily, které jsme kupovali před rokem a půl, jsou dneska cenově o 20 % vyšší. A jakým způsobem si s tím tedy poradíme? Jestli se to děje, nevím. A tam by vlastně mělo vyplynout přesně to, jakými kroky budeme postupovat. Ty zdroje musíme nakoupit, musíme postavit. A kdyby to mělo být skutečně ekologické a skutečně perfektní, tak by to osazení mělo být na všech veřejných budovách. A říkám, nechci vstupovat do teritoria Vaškovi Královi, protože on bude hovořit určitě o teplárenství a jeho přínosu. Nemůžeme jim říct: Udělejte to jako dar lidu. Takže ten problém můžeme jenom odložit. Můžeme si říct, že jsme hrdinové. A upozorňuji na to, že v globálu emisní zátěž Evropy se pohybuje někde mezi 7 až 9 % z celého světa. Největší emitenti jsou Čína a Spojené státy americké. Nemusejí, prostě nemusejí. Buď chtějí, nebo nechtějí. No, oni nám ho neukážou.